S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Ze zkušeností to vím. A v řadě případů se postavit státu není vůbec jednoduché. Když se mu postaví veřejná instituce, tak se to dá relativně zvládnout, protože veřejná instituce, pro ni to není většinou existenční záležitost. Pokud to jde ovšem na fyzické osoby a na konkrétní firmy, firmičky, tak to může být existenční záležitost. Já bych řekl, že tady nikdo z nějakých důvodů, které tady byly naznačovány, nebojuje proti tomu problému, který tady byl nastolen, ale že to je principiálně špatně. To přece takhle není možné! A pak se ukázalo, že to tak není.
Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. I když naprosto souhlasím se svými kolegy, že prolomení mlčenlivosti je ztráta soukromí, ztráta ochrany určitých našich svobod ze strany státu.
Orgány daňové správy, pokud teď tohle schválíme, budou na to mít zákonné právo, aniž by nad nimi byla jakákoliv kontrola ať už soudce, nebo státního zástupce. Pane poslanče Raisi prostřednictvím pana předsedajícího, máte psa? Pane poslanče Raisi, prostřednictvím pana předsedajícího, máte psa? Pokud máte psa, tak z něj platíte poplatky svému obecnímu úřadu. My ji chceme dát Finanční správě bez jakéhokoliv dohledu. Na to se vykládají skutečně miliardy korun. Já už nemůžu, já to nepřeřvu.
Pane poslanče, prosím, pokračujte.
Návrh neobstojí v testu proporcionality. To je přesně tento případ. Tato ustanovení byla stanovena k boji proti praní špinavých peněz a k boji s terorismem, a pokud se tyto nástroje budou zcela libovolně používat pro běžnou správu daní, tak to z mého pohledu v žádném případě testu proporcionality nevyhovuje. To za to vážně nestojí. O tom tam není ani slovo. To si tam Ministerstvo financí přidalo a bude říkat veřejnosti: to po nás chce Evropská unie. To po nás chce vláda, navíc vláda bez důvěry, vláda v demisi. Já vás velmi prosím, abyste se tomuto problému věnovali, aby si každý z vás uvědomil, co hrozí, pokud Finanční správa dostane do ruky tento nástroj, a abyste jí tento nástroj do ruky nedávali. V obou dvou výborech tyto návrhy nezískaly většinu. Neřeší samozřejmě nijak otázku bankovního tajemství.
Prosím, máte slovo. Ano, já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto projednávanému bodu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Dovolte mi přečíst omluvu. Já poprosím pana kolegu Vladimíra Koníčka, aby jako zástupce navrhovatelů tento návrh uvedl.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona je velmi krátký, má pouze dva články. Vypouštějí se tedy slova "finanční náhrada není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění". Nelze tedy tvrdit, že se zdaňují církevní restituce, já bych to spíš formuloval, že se zrušuje osvobození od daně. V článku 2 se tato změna promítá i do zákona o daních z příjmů. To je vše. Celková výše finanční náhrady byla stanovena na 59 mld. korun, a to jen politickou dohodou, bez zohlednění reálných cen pozemků. Ukazuje to na to, že ceny dohodnuté při schvalování zákona byly výrazně nadhodnocené. Na to jsme upozorňovali v průběhu projednávání zákona, ale takto ceny stanovila tehdejší vládní koalice a nevyslyšela ani hlasy odborné veřejnosti. Tento návrh je také reakcí na chování církví po přijetí tohoto zákona, které pobírají finanční náhradu za nevydávaný majetek, tedy majetek, který byl v době přijetí zákona v držení obcí, krajů či jiných fyzických a právnických osob, ale zároveň podávají žaloby na určení vlastníka tohoto majetku a v případě, že by přišel zpět na stát, žádají o jeho fyzické vrácení, takže ve výsledku by měli jak fyzický majetek, tak za něj obdrželi finanční náhradu. Předkladatelé jsou připraveni podpořit i jiné návrhy, které by vedly k nápravě daného stavu, a proto vás žádám o propuštění do druhého čtení, aby tu ta šance vůbec byla.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, jedná se o krátkou, nebo technicky jednoduchou úpravu. Účelem tohoto zákona je zdanit finanční náhrady za nevydaný majetek, jak už tady bylo řečeno. Stanovisko vlády k tomuto návrhu. Vláda vyslovila souhlas s návrhem s následujícím dovětkem.
Děkuji panu zpravodajovi za jeho zprávu. Jako první vystoupí pan předseda Okamura, poté pan předseda Kalousek.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi se vyjádřit k tomuto návrhu zákona, který navrhuje zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí. Tento návrh naše hnutí SPD podpoří. Tato částka se však ve svém konečném důsledku výrazně navyšuje, neboť počínaje druhým rokem splácení, to je od roku 2014, je nesplacená částka finanční náhrady zvyšována v závislosti na inflaci. Finanční vypořádání, kterému laicky říkáme restituční zákon, je kombinací dvou institutů. Pokud budeme debatovat o zdanění náhrad, pak vycházíme z prosté logiky a přirozené spravedlnosti. To znamená, že to, co bylo církvím skutečně ukradeno, mělo by jim být vráceno či nahrazeno bez dalšího danění, protože náhrada škody není dar ani příjem.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Jedná se o bod programu, který už navrhoval pan kolega Bartošek. Byli jsme v minulých týdnech svědky pojmologické diskuze - koncentrační tábor, pracovní tábor, internační tábor, sběrný tábor. Ale pokud něco můžeme nazvat slovem pseudo, tak tuto diskuzi. Byla to typická pseudodiskuse, protože to, co vám tady chci přečíst, a ubrat vám deset minut vašeho času, jsou oběti koncentračního sběrného pracovního internačního tábora v Letech. Nezpochybňujme utrpení ať už jakékoli skupiny obyvatel! Paffner Antonín Walter Václav Flachs Jaroslav Flachsová Marie Winter Ladislav Winterová Josefa Janeček Jan Janečková Anna Serynková Maria Wintrová Anna Janeček Josef Wintrová Johana Janečková Anna Čermáková Marie Melková Johana Čermáková Kristýna Serynek František Janeček Karel Serynek Josef Serynková Antonie Janečková Žofie Richter Jan Šmíd Edvard Šmídová Marie Šmídová Johana Šmídová Františka Šmídová Johana Růžička Antonín Růžičková Emílie Růžičková Františka Růžičková Růžena Vrba Miroslav Vrbová Marie Růžičková Anna Růžičková Františka Švehlová Růžena Růžička Josef Růžičková Růžena Kovář Jaroslav Kovářová Anna Kovářová Marie Růžičková Anežka Hofinger Jaroslav Hofingrová Barbora Malíková Františka Malíková Marie Růžičková Anna Růžička Josef Karel Růžičková Hedvika Růžička Josef Šubrtová Alžběta Pflegrová Berta Štěpánka Růžičková Františka Růžičková Marcela Waltrová Věra Růžičková Marie Růžička Josef Růžička Gothard Růžičková Johana Růžičková Božena Růžička Karel Lagrunová Anna Lagrun Vilém Wrba Jan Wrba Antonín Wrbová Leontýna Schulz Antonín Růžičková Karolína Růžičková Josefína Stein Ludvík Steinová Josefína Steinová Zdeňka Vrba Josef Vrba Leopold Růžička Bohumil Růžička Jiří Zdeněk Růžičková Anna Růžičková Berta Růžičková Veronika Josefa Hermannová Ludmila Ryšlavá Anna Ševčík Oldřich Ševčíková Vlasta Danielová Božena Růžička Josef Růžičková Marie Růžičková Jindřiška Růžička Edvard Růžičková Helena Růžičková Marie Růžičková Růžena Růžičková Františka Růžička Jan Janeček František Janečková Anežka Janečková Anna Janečková Emilie Janečková Jiřina Růžička Teofil Růžičková Anna Růžičková Marie Růžičková Helena Vrbová Terezie Vrba František Vrbová Miloslava Vrbová Pavlína Vrbová Zdeňka Serynek Ladislav Serynková Štěpánka Vrba Antonín Vrbová Františka Růžička Jan Růžička Josef Růžička Karel Růžičková Marie Růžičková Věra Chadraba Josef Chadrabová Anežka Chadrabová Antonie Chadrabová Božena Chadrabová Marie Chadrabová Anežka Chadrabová Emílie Kloc Jindřich Procházka František Procházka Zdeněk Procházková Antonie Procházka Antonín